Opět špatně. A druhá věc. Řekl jsem to dneska na tiskové konferenci a řekl jsem to opakovaně. Takže zde nelžete. Nepřekrucujte zde fakta.
A tak to bylo u všech. Ale pokud máte na to jiný názor, tak já se moc omlouvám, že jsem to tedy asi nezvládl já, nicméně já žiju v domnění, že ta shoda tady existuje.
Proto má smysl, abyste nám to alespoň poslal mailem, když už nechcete svolat schůzku a vyřešit to osobně, a tam sdělit, jak si to tedy představujete. Nevím, který zbyl na nás. Takže to myslím, že je zcela evidentní.
Já, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, opravdu jenom velmi věcně. A je to, přiznám se, jednání, kterému nerozumím. Je vidět, že nejenom já a reprezentanti ODS, kteří byli na těch jednáních, nejsou srozuměni s tím výsledkem, nechápali to jako dohodu. Slyšíme to tady od zástupců jiných politických stran. Tak jestli je pro vítěze voleb, kterého já plně respektuji, tedy hnutí ANO, takový problém sezvat ostatní, nebo všechny politické strany v této Poslanecké sněmovně na jednání, tak to nechte na mně, já to klidně udělám, sejdeme se všichni a domluvíme se na uspořádání Poslanecké sněmovny. Ale udělám to za podmínky, že na takové jednání, na které pozvu, opravdu přijdete. Pokud ne, tak vás ještě jednou prosím, sezvěte všechny politické strany v této Sněmovně a pojďme se domluvit na nějaké rozumné dohodě.
Pan předseda Fiala navrhuje v podstatě systém: dejme všechno na jednu hromadu a porvěme se o to. My jsme zvolili jiný systém, že jsme poprosili všechny subjekty, ať řeknou svoje priority. A pokud se týká priorit KDU-ČSL, je to druhé jednání, které proběhlo, tak priority byly: školský výbor, hospodářský, zahraniční, evropské záležitosti. Když se podíváme na priority jiných subjektů a na jejich počty poslanců ve Sněmovně a vnímám požadavek ODS s 25 poslanci na jejich priority, které jsou následující... Protože pan Benešík podle našeho názoru, a na tom jsme se shodli všichni, ten výbor řídil dobře minulé čtyři roky.
Pan poslanec Gazdík, potom pan předseda Stanjura, pan poslanec Rakušan, pan poslanec Hájek, pan ministr Jurečka a pan předseda Bartošek. Všechno faktické poznámky.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já si myslím, že pro veřejnost, která to sleduje, je to naprosto absurdní divadlo, které nemůže chápat. Pokud mají být výbory obsazeny smysluplně, musí být obsazeny i nějak odborně. Mnozí z vás nerozumějí třeba rozpočtu, nemohou jít do rozpočtového výboru, ale jsou odborníci na něco jiného. A to je to, o čem my se hlavně teď dohadujeme. Nám chybí to, že doposud nikdo, nevím, jestli to znají poslanci ANO, ale my ostatní to určitě nevíme, do kterého výboru kdo z nás může jít. My ve Starostech a nezávislých doposud nevíme, ve kterých výborech vůbec budeme, protože nevíme, kolik který výbor má mít členů.
Ukazovali jsme hnutí ANO, jakým způsobem jsou nespravedlivě nastaveny počty tak, že se nejmenší prostě do těch výborů vůbec nedostanou. Nicméně tady je ten základ toho, kde je problém. Jak se vítěz voleb dívá na ty malé, které nepotřebuje. Na ty malé, kteří řekli, že nebudou podporovat vládu hnutí ANO. Dívá se na ně tak, že si vyslechne jejich požadavky a odpoví: My se vám ozveme. Tak já jenom chci říct, že za ten týden se nám nikdo neozval, nikdo nám výsledek jednání neřekl, nikdo nám nepověděl, v jakých výborech, jak už řekl pan předseda Gazdík, budeme moci pracovat. Tedy to přece není jednání. To je takový korporátní styl toho jednání. Malé nepotřebuji. Já potřebuji jenom ty, kteří mě do budoucna podpoří, kteří mi přislíbili podporu. Smysl demokracie je skutečně v tom, že vládne většina, ale jsou respektována práva menšiny. A to, že menšina své zájmy neprosadí, to je legitimní odpověď. A my bychom ji od pana Faltýnka jistě nakonec přijali, protože jsme malí. Ale demokracie spočívá i v tom, že se s menšinou někdo baví.
Dobrý den, kolegyně, kolegové.
bere na vědomí, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny obdrželi osvědčení o nabytí mandátu poslance; konstatuje, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny byli platně zvoleni.
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh usnesení. Není tomu tak. Můžeme tedy asi hlasovat.
A my nechceme žádného. Ať je ve Sněmovně poměrné zastoupení.
To je prosím lež. To je pravda. Takže prosím lépe poslouchejte. A členové těchto stran, jako byla národně frontová Milada Horáková a mnozí další i z řad sociální demokracie skončili v kriminálech s těžkými žaláři i přes 10 let, byli mučeni nebo popraveni.
Buď jste záměrně lhal, anebo jste neposlouchal. Takže si udělejte pořádek ve svém analytickém nebo PR týmu, ať máte kvalitní informace, když už veřejně vystupujete. A druhá věc k panu předsedovi Kováčikovi. Nikde ho zde nevidím. Za sebe mohu konstatovat pouze to, že je mi líto, že stejným způsobem nevystupuje i sociální demokracie.
My jediné, co chceme: Nestyďte se za to. Jste přece v partě, hlasujete spolu, ANO, SPD a komunisté. To je prostě fakt. Kdo dneska navrhl pana poslance Grospiče, abych nikoho neurazil, do čela výboru? SPD s podporou ANO. Kdo z vás tam všude byl a vzpomínal na oběti komunistického režimu?
Děkuji, ale opravdu prosím o dodržování času, aby to pak nevypadalo, že někomu nadržuji.
To nikdo nezpochybňuje. A budiž řečeno, kdo a proč hlasoval pro pana poslance Grospiče a kdo pro pana poslance Gazdíka. Teď budeme mít možnost zopakovat si to hlasování i veřejně. K vyjádření pana poslance Faltýnka, že Demokratický blok je Kalouskův blok chci říct, že to bohužel není pravda. To by byl Kalouskův blok.
Pan předseda Faltýnek fakticky. Po něm pan předseda Fiala a další.
Já bych prostřednictvím pana předsedajícího poděkoval za odpověď předsedovi Demokratického bloku panu Kalouskovi.
Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Tak nám to pěkně začínalo ten dnešní den. Myslel jsem si, že se pondělí nebude opakovat, ale vidím, že možná ano. No, máme mezi sebou různé nálepky. Já je tady nebudu všechny vytahovat. Ale chci poprosit. Pan kolega Grospič je poslanec Poslanecké sněmovny zvolený ve Středočeském kraji. Jinak téměř ve všech jsou, že? Možná u lidovců nebudou, ale tam je to něco jiného. A možná u Pirátů. Podle mého soudu patří půtky o věci, nikoliv o lidech, kteří kolem té věci jsou. Mám řadu výhrad k řadě z vás, kolegyně a kolegové. S panem kolegou Kalouskem, který se tady hlásí po mně, jsme si užili mnohé spory a střety. S panem kolegou Stanjurou ostatně také. Ale to nám nesmí bránit v tom, abychom v okamžiku, kdy je třeba, aby se rozhýbala Poslanecká sněmovna měsíc a více po volbách, tak abychom konečně začali dělat něco jiného, než vzájemně hledali mouchy jeden na druhém. Já jsem nedávno slyšel při jiném podobném sporu, kde ovšem byla obrácená znaménka, že každý má přece právo na svůj názor. Važme si jeden druhého a nedělejme si jeden z druhého akorát terč nějakých nechutných útoků.
Děkuji za slovo. To si myslím, že není ani plochá nálepka, ani útok. To je prostě konstatování faktu. Když o mně na základě mých postojů a mé účasti na bohoslužbách řeknete, že jsem věřící katolík, tak se také neurazím, protože je to pravda. A nijak tím nezpochybňujete ani můj mandát, ani mé právo na názor. Vzhledem k tomu, že předsedu jakéhokoliv výboru, tedy i mandátového a imunitního, potvrzuje Poslanecká sněmovna, tak to je celkem vážný akt. O nic jiného tady nešlo.
Vy jste říkal, že lidovci jsou trochu jiná kapitola, to máte pravdu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se přihlásil řádně do rozpravy a počkal jsem. To je právě ten bod, který nyní projednáváme. Z tohoto jednání se omluvila KSČM a SPD s uvedením důvodu, že u kulatého stolu opozičních stran chybí hnutí ANO. To byl ten důvod, proč se omluvily. Takže jsme se sešli v užším složení a splnili jsme to, co jsme řekli, a vygenerovali jsme společného kandidáta opozice na předsedu mandátového a imunitního výboru. Hnutí ANO veřejně přislíbilo, že podpoří do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru zástupce opozice. Takže si tu situaci popišme, jak vypadá ve skutečnosti. Následně paní profesorka Válková navrhla člena KSČM do pozice předsedy mandátového a imunitního výboru. Myslím si na rozdíl od ní, že takovéto informace patří na veřejnost a že občané mají právo vědět, jakým způsobem se generuje vedení Poslanecké sněmovny. Fakticky totiž dochází k tomu, co už tady bylo opakovaně řečeno, že zde vzniká vláda hnutí ANO s podporou KSČM a SPD. Čili uvidí to teď i občané v tomto zásadním hlasování, které naprosto obnažuje, jakým způsobem bude patrně fungovat vláda po další čtyři roky.
Fakticky pan poslanec Filip.
Komunistická strana Čech a Moravy není žádná loutka. My nejsme žádná loutka. Máme vlastní politický program. Zadruhé to, že si vytvoříte blok, neznamená, že jste jedinými zástupci opozice. O žádné vládní koalici se zatím nejedná. A pokud budeme takhle jednat, tak tato vláda tady bude sedět hodně dlouho. Protože pokud nedojdeme k tomu, že zvolíme předsedu Poslanecké sněmovny, vedení a orgány Poslanecké sněmovny, tato vláda nebude moci podat ani demisi. Tak prosím, s tímto vědomím předstupujte před občany.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vyjádřila k tomu, co zde řekl pan předseda Faltýnek ohledně jednání všech poslaneckých klubů. Osobně musím říci, že vítám tuto pozvánku k jednání všech poslaneckých klubů. ANO avizovalo, že v Poslanecké sněmovně zavede nové pořádky. V případě jednání, které ANO zvolilo, se však neosvědčily.
Přednesu návrh usnesení, ten zní... Odhlásit? Ano. Návrh usnesení jsem přečetl. Kdo je proti?
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, nefungovalo mi hlasovací zařízení, hlasoval jsem proti. Děkuji.
Ano. Bod Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců Pan předseda Michálek již nehlasuje s kartou číslo 3, ale má svoji. Náhradní kartu 7 má pan poslanec Jáč, kartu číslo 1 má pan poslanec Bžoch. Otevírám bod 7, což je návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru. Chtěl bych vám oznámit, že mandátový a imunitní výbor zvolil svým předsedou poslance Stanislava Grospiče. Otevírám rozpravu a ptám se, zda si někdo přeje vystoupit.
Samé výmluvy pro to, jak podpořit stalinistu do čela tohoto výboru. A vyzval jsem všechny diskutující k tomuto bodu, aby řekli, zda byli, nebo nebyli členy této zločinné organizace. Věřím, že budu i nadále aktivním členem komunistické strany, a jsem dalek politizace a politických soudů nad onou historií. Takže pan doktor Grospič přirovnal zákon o protikomunistickém odboji k norimberským zákonům, on to přece musí vědět, on je právník. O čtyři měsíce později měl pan poslanec Grospič dlouhý projev k témuž návrhu zákona. A já cituji z toho asi třístránkového projevu jenom několik vybraných vět: "Ano, každý společenský režim" - teď můj komentář, tím myslí naši demokratickou republiku - "má své hrdiny. A tato vláda a poslanci" - tím myslel tehdejší vládu - "také říkají, že si je musí zaplatit. Chtěl bych říci, že každý vývoj a každá historická etapa má své zákonitosti. Někdy se vývoj opakuje." A znova se připomenul jako znalec práva. "A hovořil jsem zde v prvém čtení tohoto zákona o paralele s norimberskými zákony. A ukončil své vystoupení touto větou: "Navrhovaný zákon o třetím odboji je plivnutím do tváře všech poctivých lidí." Takže každý, kdo dnes bude hlasovat pro pana poslance Grospiče, se musí stydět - samozřejmě s výjimkou komunistů, tomu samozřejmě rozumím.
I na základě toho vznikl Demokratický blok, nazývejte si ho, jak chcete, ale je to sdružení poslaneckých klubů za účelem voleb na ustavující a dalších schůzích, nic více, nic méně, a s tímto Demokratickým blokem jsme vám opět nabídli jednání, a podle mě to bylo jednání, na kterém jsme se mohli domluvit na uspořádání Poslanecké sněmovny. Vy jste mně, tedy pan předseda Babiš, napsali, že na takové jednání nepřijdete, mně nezbývá než to respektovat. No nebude.
A to tedy já jsem chtěl vystupovat. Ó, jaký zločin, předsedou mandátového výboru byl zvolen komunista a ještě k tomu stalinista! A vy se s těmi komunisty bavíte o tom, aby tady ta Sněmovna začala makat. Neblábolit, že, pane předsedo Babiši. Podle mého soudu vítěz voleb zve na jednání. Takže holt je potřeba, aby jednal každý s každým.
To zcela jistě budeme moci, ale až po vyčerpání přihlášek. Pan ministr Jurečka. Pan vicepremiér Bělobrádek a potom pan předseda Faltýnek. Stále faktické poznámky.
Pan předseda Kalousek není předsedou Demokratického bloku, to není pravda. Nebo budou mít dva? Vy jste víceméně přečetl, že by měla mít jeden, tak v tom případě asi bude rozpočtový volný. Co se týká nových tradic, myslím si, že hnutí ANO zavedlo mnoho nových tradic. Právě třeba jedna z nich je, že je zasedání Sněmovny a není jasno, jaký bude vůbec počet výborů. Co se týká vystoupení paní kolegyně Válkové, tak ony unikaly věci i z Bezpečnostní rady státu i možná prostřednictvím vašich členů. Co se týká pohlaví, tak podle některých teorií je pohlaví pouze sociální konstrukt a já se teď zrovna můžu také cítit ženou, takže ono to je někdy složité. A myslím si, že na půdě Poslanecké sněmovny nepolitizovat, tak já nevím, proč tady jste, než dělat politiku. Já myslím, že politika je v pořádku. To, co je něco jiného, je politikaření. A já si myslím, že to je přesně to, co předvádí hnutí ANO. Je to manažerské selhání a myslím si, že by se tady nemuselo tolik mluvit a mohli jsme už dávno volit, jednat a mohli jsme směřovat k ustanovení vlády.
Já se mohu pouze domnívat, že to je skutečně půdorys nové koalice, která tady vzniká. Je potřeba říct, že jsou strany v opozici a jsou strany v koalici. To je prostě politická realita. Jen to řekněte veřejně, prosím vás. Nehrajte si tady na schovávanou.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem rád, že tady Pavel Kováčik řekl, že by se neměly dávat nálepky, že bychom neměli být osobní. Například pan ministr Herman tady není, a to, co jsme si vyslechli vůči němu z vaší strany, tak myslím si, že přesně odpovídalo té definici, kterou jste kritizoval. Já tedy nebudu osobní a budu hovořit o tom, co se tady stalo. Samozřejmě že hnutí ANO vyhrálo volby. My to akceptujeme. To znamená, že musí mít další hlasy. V tom případě, pokud i KSČM přiznalo, že uvažuje o podpoře menšinové vlády hnutí ANO, pak se nemůže tvářit jako opoziční strana. Druhá věc, která tady je. Nejdříve bylo deklarováno ze strany hnutí ANO, že nikdo neprojevil zájem o tento mandátový a imunitní výbor. A tím pádem zřejmě KSČM bude mít dva předsedy výboru, pokud už jim byl slíben další, protože původně měli mít jednoho předsedu výboru, a najednou budou mít dva předsedy výboru. My úplně nevíme. Ale pokud tomu tak je, pak to zase neodpovídá úplně poměrům výsledku voleb. To znamená, oproti stranám, které měly lepší výsledek, tak budou mít stejně dva. Myslím si, že to ještě neznamená, že ten názor je správný. O tom se jistě můžeme přít. A já jenom uvítám, když diskuse nebude osobní, ale věcná.